Pane zpravodaji, chcete reagovat?
Nebývá to zvykem, ale já bych chtěl podpořit právě ten návrh na zkrácení lhůty. Děkuji.
Pokud se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Děkuji panu poslanci. Ptám se na závěrečná slova. Já zagonguji a budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů, tak jak to navrhl pan předseda Sklenák.
Kde jsou koaliční poslanci?
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.
Je to technická záležitost.
Neměl jste spíš na mysli, že po bodu 95, který je poslední z těch pevně zařazených?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
Jedná se o jednoduchou novelu, která mění v praxi problematická ustanovení, která dávají zdravotnickým zařízením povinnost provádět servis zdravotnických přístrojů, bezpečnostně technické kontroly a instruktáž pro práci se zdravotnickými přístroji pouze prostřednictvím výrobců a distributorů, což znamená pro zdravotnické zařízení zvýšené náklady i složitou logistiku. A teď ta druhá prosba.
Já mám problém registrovat obsah toho návrhu kvůli hluku v sále.
- občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Dluhy musí uhradit ti vlastníci jednotek, kteří své zákonné povinnosti řádně plní. Senátní novela navrhuje dílčí změnu občanského soudního řádu a souvisejících předpisů, která by posílila pozici věřitelů v případě pohledávek souvisejících se správou domu... Dovoluji si proto navrhnout pevné zařazení tohoto bodu variantně. Prosím o podporu a děkuji za pozornost.
Kolega Soukup ještě počká, protože se přihlásil pan poslanec Martin Novotný, také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já jsem chtěl jenom v návaznosti na to, co řekl pan kolega Benešík, mu vznést takovou hypotetickou otázku, co by mu asi řekli ti obránci vlasti pocházející z Orla, kterých si všichni dnes vážíme, kdyby jim řekl, že se bránit nemohou, protože je to proti evropské směrnici.
Děkuji panu poslanci Novotnému a nyní řádně přihlášený pan poslanec Zdeněk Soukup, připraví se pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já děkuji za slovo. Ba co víc, jsem, řekl bych, celoživotní pacifista. Návrh na ústavní zakotvení práva použít zbraň na obranu vlastní i na obranu státu ale podporuji. Naprosto mimořádná a stále se vyhrocující bezpečnostní situace v celé Evropě. Myslím, že naprosto klíčové je položit si zásadní otázku: je v současné době stát schopen garantovat bezpečnost svým občanům? Na každodenní ohrožení života mého a mých dětí se popravdě řečeno blbě zvyká. Trochu bezradná proklamace hodná tak stáda ovcí. Popravdě řečeno to, že stát při současném charakteru islamistických útoků nedokáže ochránit své občany, to je objektivní fakt. A naše armáda, to je spíše expediční sbor. Sečteno a podtrženo: když stát neumí a vlastně ani nemůže ochránit své občany, musí jim dát možnost, aby se ochránili sami. Chtěl bych se ještě vyjádřit k možnosti vytvářet nejrůznější obranné spolky. Armáda, musíme si přiznat, že neúspěšně, se to často konstatuje, pracuje s aktivními zálohami. Vedle toho celkem spontánně vznikají nejrůznější domobrany. Jsou to většinou bývalí vojáci, kteří působili na zahraničních misích. Mělo by se s nimi mluvit, podle mého názoru. Jestli nám to slovo domobrana nevoní, mám návrh. Státem koordinovaná iniciativa tohoto typu se může stát národní gardou. Ta má své místo v obranné koncepci mnoha zemí, ke kterým vzhlížíme s obdivem a s úctou. Já si myslím, že pro zajištění bezpečnosti budeme muset přijmout ještě řadu našich dalších legislativních opatření. V té souvislosti bych chtěl připomenout moji novelu zákona o církvích a náboženských společnostech. Novelu, která má dostat pod kontrolu státu kazatele netradičních církví ze zahraničí. Už rok leží v systému, dodnes se mi nepodařilo dostat ji na program. Se svými návrhy na přijímání preventivních opatření před divokou migrací a islamizací narážím občas na argument: vždyť se nás to zatím netýká. K tomu bych chtěl říci jediné: až se nás to začne týkat, to už bude pozdě.
Jako ústřední bod zakotvení bezpečnosti České republiky vidím naši součást jako Evropské unie a to, že je tento zákon explicitně brát jako vymezování se proti Evropské unii, považuji osobně za větší ohrožení bezpečnosti České republiky do budoucna než cokoliv s tím, co je argumentováno v souvislosti se zbraněmi. Zajišťování bezpečnosti, tak jak je ve vazbě na armádu, a takhle je to stanoveno i v tom zákoně, který teď novelizujeme, má svou souvislost i s podřízením našich ozbrojených složek a spolupracujících osob, v tomhle případě vedení NATO. Další pozitivní krok, který v tom vidím a který zde kupodivu nebyl zmiňován, vidím pro státní rozpočet. Vidím ale v tom zákoně, v tomhle návrhu, zároveň celou řadu problematických bodů i ústavního charakteru, které zde podle mého názoru nebyly vůbec zmíněny. Lidé, kteří působí v zaměstnaneckém poměru nebo ve služebním poměru podle zákona o státní službě, přistupují na celou řadu omezení, mimo jiné omezení vykonávat mandát v orgánech, do které jsou volbami zvoleni. Musí si vybrat nad tím, jestli jsou třeba členy krajských zastupitelstev nebo poslanci, případně jestli působí v tom služebním vztahu vzhledem ke státu.
Ten dotaz k Parlamentnímu institutu, zřejmě ten předchozí, jsem podával já, dostal jsem odpověď. Na druhou stranu se připojuji k tomu, co tady řekl pan navrhovatel ve svém úvodním slově, že se jedná o symbolický akt. My si tím žádným zásadním způsobem nezaplevelujeme náš právní řád, aspoň jsem toho názoru. A co my jako poslanci vlastně můžeme dělat? Ta směrnice je prostě hloupá, nedává smysl. Prosím, paní poslankyně.
Já se přiznám, že jsem úplně tomu vystoupení neporozuměla. Takže bych si dovolila pochybovat o tom, že bychom se tady dopouštěli něčeho, co nemá oporu, co ani Parlamentní institut vámi zmiňovaný nijak nezpochybnil. Také jsme vám to tady vyčítali?
Chovejme se opravdu tak, jak říká kolega Vašek Votava. Přece nemusíme tu směrnici implementovat, tak jako nechceme povinné kvóty a nechceme to, co nám někdo nutí. My jenom deklarujeme to, že to, co u nás doposud víceméně až na malé výjimky úspěšně fungovalo, tak že na tom hodláme setrvat. A deklarujeme tím to, že na tom hodláme setrvat i přesto, že směrnici, o jejíž podstatě mám pochybnosti, musíme přijmout. Výjimečně absolutní shoda.
Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Farský.
Já s tím textem vůbec nemám problém a ten text zároveň odpovídá už stávající legislativě, kterou máme. Jenom mi vadí ta falešná, prázdná argumentace v tom, že to má něco společného se směrnicí. Nepohneme s tím ani o milimetr. Není to cesta tohoto ústavního zákona. Mně osobně na tom vadí ne ten ústavní zákon, mně vadí ta falešná argumentace tím, že tento ústavní zákon snad cokoli na implementaci směrnice změní. Nezmění vůbec nic. A jsem rád, že všichni, kteří přede mnou mluvili, toto přijali a nikdo to nezpochybňoval.
To je celý vzkaz.
Toto si myslím, že je vážný nedostatek toho zákona, a měl by být také perspektivně řešen.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Zlatuškovi. Mám tady dvě faktické poznámky. Před kolegou Hovorkou bude ještě pan předseda klubu Mihola. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Snad možná - co slovo, to perla. Ale vy jste to vyjádřili v podstatě sami mírou hluku a nepozorností, kterou jste tomuto předřečníkovi dali.
Děkuji. Nyní paní poslankyně Jana Černochová a faktická poznámka pana poslance Zlatušky.
Děkuji. Já myslím, že hodně z toho tady už řekl kolega Ondráček. A myslím, že máme všichni jednu jistotu - s panem Zlatuškou bychom se tady neviděli.
Nyní pan předseda Mihola, připraví se pan kolega Ludvík Hovorka.
Děkuji za slovo. Po pečlivém zvážení všech okolností jsem se já rozhodl za sebe hlasovat proti tomuto návrhu zákona a jsem pevně přesvědčen, že takto bude hlasovat i drtivá většina našeho klubu, pokud ne úplně všichni. Vedou mě k tomu následující důvody. Uvedený návrh považuji za zcela nekoncepční. Byť se navenek tváří jako právo občanů držet zbraň, ve skutečnosti zakotvuje novou povinnost všech občanům, když jsou legálními držiteli zbraní, podílet se na obraně státu. Občané již nyní mají právo legálně nabývat zbraň. Byť se jedná o právo na úrovni v uvozovkách pouhého zákona, jedná se o jednu z nejlepších zbraňových legislativ v celé Evropě. Návrh jde zcela proti základnímu smyslu demokratického státu. Hlavním úkolem státu je totiž zajistit bezpečnost svých občanů a zároveň je to stát, který pro tento účel jako jediný drží monopol na legitimní užití zbraní proti narušitelům veřejného pořádku. Jestliže někdo navrhuje, aby se tato povinnost přenášela na občany samotné, ve skutečnosti tím říká, že stát v plnění svého hlavního úkolu selhal. Já se domnívám, že v tomto stavu nejsme. A protože bych se do toho stavu také nerad dostal, budu nadále svým hlasováním schvalovat pouze takové zákony, které povedou k udržení vysokého standardu bezpečnosti, který Česká republika v současné době má. Jsem ale proti tomu, aby se účelově ohýbala Ústava a přijímala ustanovení, která nebudou k žádnému užitku, ale naopak by mohla citelně nabourat základní ústavní pilíře našeho demokratického státu. Chci žít ve státě, na který se budu moci spolehnout, že zajistí moji i vaši bezpečnost.
Zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Jan Klán? Nevidím zájem. Zpravodaj hospodářského výboru poslanec Štěpán Stupčuk? Otevírám rozpravu. Táži se, zda se do ní někdo hlásí. V tom případě rozpravu končím. V tom případě se omlouvám, přehlédl jsem vás, rozprava není ukončena a dávám vám slovo.
Já za nejrozumnější pokládám původní, schválenou Sněmovnou, ale chápu, že tady je obtížné najít vůli, ale pokládám za nerozumné teď oba dva tyto zamítnout a zase nechat volné pole působnosti Senátu. Čili doporučuji, abychom to teď přerušili a vrátili se k bodu až v okamžiku, kdy bude jasné, jak s předchozím tiskem naložil Senát. Děkuji za pozornost.
Hlásí se pan místopředseda Filip.
Členové vlády, paní a pánové, budu velmi stručný. To přerušení je sice možné, hlasování, nebylo by v rozporu s jednacím řádem, ale bylo by to velmi složité například při jednání Ústavního soudu, kdyby to bylo napadeno někým ze Senátu. Jsem přesvědčen, že senátní návrh je potřeba zamítnout, ale sněmovní verzi můžeme klidně schválit, ta může platit a alespoň ochrání ty podniky, na které Sněmovna pamatovala v tom svém prvním jednání. Potom bude samozřejmě nahrazena tím, jak bude schválena verze, která prošla v prvém čtení.
Já se omlouvám. Takže já doporučuji, abychom přerušili projednávání tohoto bodu. Nic se nestane, jestli tento návrh zákona projednáme o tři nebo pět dnů nebo i týdnů později.
Nejprve tedy otevřu bod, který se jmenuje Návrh na změny ve složení orgánů
Pane předsedající, já děkuji za slovo. Jménem volební komise snad mohu říci, že mě mrzí, že jsme přerušili takto zásadní bod, ale jsme v tom trochu v uvozovkách nevinně, je to standardní čas pro provedení voleb takto ve středu, jak probíhá po celé volební období. Těch volebních bodů je pět. Čtyři z nich - dnes to bude velmi rychlé - čtyři z nich jsou druhá kola tajných voleb, takže už nebudou otvírány rozpravy, pouze v té nejstručnější míře vás budu informovat o tom, která to je volba. Ale bod, který teď otevřel pan předsedající, jim předchází a je to návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. My jsme víceméně standardně jako každou schůzi na volební komisi vyhlásili lhůtu pro podání návrhu. Obě se týkají hnutí ANO. První je nominace do výboru pro evropské záležitosti za pana ministra Ivana Pilného. Je to nominace poslance hnutí ANO Pavla Čiháka. Tak jako u všech změn v orgánech volební komise navrhuje hlasování veřejné pomocí hlasovacího zařízení a já prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.
Děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vidím přihlášku pana předsedy Kalouska.
Ona, protože svůj mandát bere vážně, odcestovala do Štrasburku na své vlastní náklady a včera i v tuto chvíli svůj mandát vykonává.
Když si přečtete důvodovou zprávu nebo si poslechnete argumenty, které zazněly zde v té debatě, tak je možné si všimnout jednak z té důvodové zprávy základního rozdělení mezi zbraně, které bych charakterizoval myslivec, zbraně pro výkon myslivosti a podobných aktivit, a pak zbraně, které jsou zaměřeny k tomu, aby se z nich střílelo po lidech.
A nechte pana poslance Zlatušku dokončit jeho projev.
Tato kategorizace do dvou skupin je podle mého názoru nutná. Ten návrh ústavního zákona neřeší to, jak se budou tyto dvě skupiny od sebe odlišovat, neřeší ani povahu závazku, kterou na sebe bere ten, kdo si pořídí zbraň k tomu, aby plnil úkoly zabezpečení bezpečnosti státu. To pravděpodobně spadá pod to, co předkladatel říkal, že je to rámec, který bude muset být dopracováván dál. Ale upozornil bych na to, že ten zákon z hlediska držitelů zbraní je zákonem, který potenciálně omezuje jejich všeobecná práva, stejně jako je omezuje třeba vojákům ve vojenské službě. Voják nemá možnost bránit se splnění rozkazu tím, že bude argumentovat, že by mohl být ohrožen jeho život. To je v pořádku, ale mělo by to být nějakým způsobem vymahatelné. Abych citoval důvodovou zprávu, "je to zakotvení práva v zákoně o bezpečnosti jeho podřízením povinnosti občana podílet se". Další věc, která z toho nevyplývá, je zajištění náhrady za opotřebování těch zbraní v případě skutečného nasazení. Musíme předpokládat, že pokud budou občané spolupůsobit tímto způsobem na zajišťování bezpečnosti svými vlastními zbraněmi, svou vlastní investicí, tak jejich užíváním ve prospěch zajištění bezpečnosti státu vzniká amortizace této investice.
Samozřejmě má jistý protikorupční potenciál, to je pravda, ale není to spásné. Já říkám, že nám chybí kontrola ex ante, tedy na začátku daného procesu. Tohleto je kontrola ex post, tedy po ukončení dané akce. Je to kontrola ex post. Vy nic nezachráníte, když tu smlouvu zveřejníte. Co zachráníte? Ta smlouva je uzavřená a je platná. Tam prostě se nedá nic změnit. Kontroly ex ante prostě nemáme a ty nám chybějí. Už kolegové ukazují na to, že bych měl skončit s tím svým projevem. Děkuji za pozornost.
Prosím.
A evidentně se jedná o veřejné peníze. Takže není pravda to, čím tady přede mnou končil. Nesouhlasím osobně s žádnou změnou zákona o registru smluv. Sice na konci toho dopisu... Upozorňuji vás, že se vám může něco podobného stát v okamžiku, kdy zde budete zájmy voličů, za které jste tady byli zvoleni, obhajovat. Tohle píšu bývalému ústavnímu soudci, tak aby to předal příslušné lobbistické kanceláři. Od paní Marco jsem dostal nevyžádanou SMS zprávu, ve které mě uklidňovala, kolik každá z těch škol zaplatí financí. Proto si myslím, že s touto částí pro veřejné vysoké školy v rámci toho zákona, že je to krok zpět a že bychom zákon o registru smluv neměli měnit ani tím způsobem, jak je předkládán tady v této novele.
Já vám děkuji. Táži se, zda pan navrhovatel nebo zpravodaj chce závěrečné slovo. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1024 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl schválen. Není tomu tak. Kdo je proti tomuto návrhu? Nevidím.
Jakým jiným způsobem chcete podnítit, zahájit diskusi, iniciovat jakési tyto formy sjednocení národa na některých základních principech? Takže proto si myslím, že bychom tu novelu měli odhlasovat. Pokud jde o to právo, co tady někteří kolegové řekli. Ano, uznávám právo, že lidé mohou mít ruce v kapsách. Mohou předpokládat, že kolem každého z nás budou kroužit dva policisté v případě nebezpečí, na to mají právo. Ale stejné právo mají ti občané, kteří tu zbraň chtějí mít, jsou prověření. V tom vůbec nevidím žádný problém. A rozhodně nemám nic proti tomu - a to je to, co chci pochválit - že konečně vláda přistoupila k tomu, že Ministerstvu obrany zadala úkol, aby připravilo věcný návrh zákona o branných spolcích. Není to samospásné. Samozřejmě že to není samospásné. Mluvím tady o Integrovaném výcvikovém centru ve Vyškově, které by mělo přispět ke zvýšení schopností a výcviku bezpečnostních a branných složek. A není to samospásné.
Byly mi doručeny omluvenky. Mně by mohl stačit, ale jednacímu řádu to nevyhoví. Prosím, můžeme pokračovat vystoupením pana poslance Karla Raise. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Budu respektovat tlak na snížení času. Možná bych se dostal do technické poznámky, ale pro jistotu to beru jako normální příspěvek. Vzpomeňme například nepřijetí pozměňovacího návrhu k novele školského zákona.